Z toho předcházejícího projevu, vážené dámy a pánové, kdyby tady pan doktor Brázdil měl svou sanitku, tak už by určitě houkal na poplach. Také to byla úsporná opatření a bylo poukazováno i na zahraniční judikaturu, zabývající se celou řadou ústavních demokratických principů legislativního procesu. V nálezu Ústavní soud opět uvedl zásady, které musí zákonodárný sbor respektovat při projednávání návrhů zákonů. Ústavní soud uvádí, že jen v procesně bezchybném procesu lze dospět k zákonnému ústavně souladnému výsledku rozhodnutí, a proto procesní čistotě rozhodovacího procesu je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost a poskytnout jí důraznou ochranu.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Šalomoun, připraví se pan poslanec Mašek.

My to tak víceméně vnímáme.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Připraví se pan předseda Babiš. Prosím, máte slovo.
Takže ještě jednou. Pane premiére, někdo vám špatně radil. Vy máte totiž stejného rádce, jako měl Sobotka a Chovanec. On vám tak radí, ale víte, jak dopadli ti dva? Potom změnil Seznam Zprávy, který samozřejmě jede proti Babišovi a proti hnutí, tak titulek je Čeká nás náraz do zdi, musíme ho vybrat. Topíte se v penězích, stovky miliard vám natečou kvůli inflaci, a nechcete nic udělat. A co máte napsané v programovém prohlášení vlády?
Nyní pan poslanec Lang s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Strýček. Prosím, máte slovo.
Já jsem byl také zkrácen na svých právech, také jsem tam zvedal ruce v tom davu. Já tedy opravdu nevím, jestli máme všichni stejný mandát. Ano, ona není moje předsedkyně Poslanecké sněmovny. Dnešní její chování a jednání jednoznačně to ukázalo.
Spadá sem například podpora zkrácených úvazků u konkrétních cílových skupin, zejména rodičů malých dětí, včetně dostatečných kapacit v cenově dostupných předškolních zařízeních a důsledná systémová prorodinná politika vůbec. To jsou východiska, která nám jasně říkají jednu hlavní věc: situaci nezachrání dílčí parametrické úpravy, kdy budeme trvale zvyšovat hranici věku pro odchod do důchodu anebo kdy se bude snižovat poměr důchodu a mzdy a penzi proměníme na jakousi chudinskou dávku. Ne, to je pomyslná cesta do pekel. Jde tedy zejména o to, aby se mladé pracující rodiny nebály mít třetí dítě. To jsou dlouhodobé priority SPD, které jsme již vtělili dávno do konkrétních návrhů zákonů blokovaných a ležících tady v Poslanecké sněmovně. A doplňme k tomuto tématu ještě komentář ekonomky Heleny Horské, poradkyně současné vlády, která v materiálu bankovní asociace uvedla, že nejvíce rodin se třemi a více dětmi je mezi nízkopříjmovými skupinami se základním nebo nedokončeným vzděláním a naopak nejméně mezi vysokoškoláky, a že pokud by stát chtěl motivovat rodiny, aby si pořizovaly více dětí, musí cílit zejména na střední vrstvu. Blížím se k závěru. Dále sem spadá efektivní státní politika bydlení založená na výhodných manželských půjčkách garantovaných státem a cílená státní podpora bytové výstavby i nájemního bydlení, a pak sem patří také široká paleta prorodinných opatření napříč jednotlivými rezorty, státní podpora zkrácených pracovních úvazků pro rodiče, dostatečné kapacity v předškolních zařízeních a školách všech typů, dostatek dětských lékařů a podobně. Co sem jednoznačně nepatří, je okradení současných důchodců formou protiústavní novely zákona o důchodovém pojištění, kterou zde právě projednáváme. Děkuji za pozornost.
Ještě než vám dám slovo, přečtu omluvy. Takže nyní máte slovo, paní předsedkyně.
Přiznejme si ale, že tyto okolnosti ještě nikoho nevyviňují z hanebných následků, které svým neodvážným chováním způsobí. Tím, že se někdo přihlásí k jednání, o jehož etickém rozměru a ústavní konformitě nelze než mít důvodné pochybnosti, přijímá toto neetické a protiústavní jednání za své. Jednoduchou matematikou tak dojdeme k tomu, že se bavíme o vysokých desítkách tisíc korun, o které mají zchudnout starobní, ale i invalidní důchodci, potažmo jejich vnoučata, děti, příbuzní. Jste nuceni to dopustit? Existují ospravedlnitelné důvody, abyste tak konali? Je vysoce pravděpodobné, že vaše jednání povede k protiprávnímu aktu s dalekosáhlými dodatečnými škodami v podobě zpětného plnění včetně příslušenství?
Tak teď tady máte ten návrh na to, že chcete okrást příjemce důchodů. Ale já se samozřejmě umlčet nenechám, protože jsem přesvědčen, že SPD bojuje za správnou věc. "Po druhé světové válce byla situace ohledně systému sociálního pojištění v České republice komplikovaná, protože v důsledku inflace byly fondy sociálního pojištění znehodnoceny. V dalších letech docházelo ke znárodňování a přijímání sovětských zákonů. Po revoluci v roce 1989 a přechodu k demokracii byly provedeny změny v právu sociálního zabezpečení. Byla například odstraněna diskriminace samostatně výdělečných osob. "V roce 2013 proběhla v České republice důchodová reforma, která se týkala starobních důchodů. Byly vytvořeny tři pilíře důchodového systému. První pilíř se nazýval důchodové pojištění a byl, v současnosti i je, povinný pro všechny. Druhý pilíř se jmenoval důchodové spoření. Poté, co občan začal pobírat důchod, byl mu vyplácen klasický důchod z důchodového spoření. Třetí pilíř je dnes po několika změnách funkční. Pojištěnec odevzdává finance penzijní společnosti, která je ukládá na jemu vybraný investiční fond - v současnosti čtyři druhy. Tak pojďme se podívat na právo sociálního zabezpečení a ochranu základních lidských práv a svobod. "Stát, který chrání první generaci lidských práv, bývá označován státem právním, a stát, který chrání druhou generaci lidských práv, se nazývá stát demokratický. Právo sociálního zabezpečení spadá do třetí generace lidských práv. Práva sociální jsou nejmladší generace lidských práv. Jejich provádění není spojeno s ústavními zákony jako u první a druhé generace lidských práv, nýbrž se zákony běžnými.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ještě jedna přibyla: paní poslankyně Pastuchová Jana - od 9 hodin do 10 hodin ze zdravotních důvodů. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Schillerová.
Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu a je potřeba, aby to tady nahlas zaznělo. Já mám tady komentář. Takže co má větší sílu? Tento komentář, nebo stanovisko legislativy? Takže já tady chci shrnout, co se děje. Tady se prostě za bílého dne, za pochodu snižuje zákonný nárok pro důchodce, v době, kdy má být už vyplacen, vláda k tomu použila bezprecedentně stav legislativní nouze, což znamená, že chce protlačit tento zákon protiústavním způsobem, zkrátit práva opozice, a toto je další z kroků. Chci, aby to tu zaznělo.
Pokračovat bude pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Ožanová.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Sejdou se dva právníci a vznikne pět právních názorů. Je mi to líto, kolegové. Domnívám se, že by přednost měl mít právní stát a dodržování právních předpisů této země.
Takže nic, ani jeden slib, vůbec nic není pravda.
Dále s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Richter, připraví se pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.
Měl jsem to připravené od roku 1990 a můžu vám říct úplně zodpovědně, že ani vzdáleně, ani s žádným aspektem se neblížila k tomu, že se tam řešily valorizace starobních důchodů.
Děkuji, pane poslanče.
Pane ministře, pokud jste dobrovolně na dva dny přijal funkci ministra pro ohýbání legislativy, zůstaňte u toho, nesnažte se být naším mluvčím, a už vůbec nejste věštec, abyste věděl, co jsme chtěli říct, a bylo nám to znemožněno! Držte se toho, co vám jde, a to je to ohýbání legislativy!
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Šalomoun, připraví se pan ministr Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vy jste to vrátila opět do toho civilistického pojetí. Dneska jsem tady byl od 6 do 16, na tři hodiny jsem si odskočil na vládu.
Takto parlamentní demokracie nemůže fungovat! Toto se tady stalo. V té fázi nejsme a do té doby jako zákonodárci můžeme upravovat zákon jako takový.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, připraví se pan předseda Michálek.
Opravdu, kolegové, buďte korektní! Tam se jednalo o 250 dní a myslím si, že skoro 300 hodin obstrukcí, a tady nemáme za sebou ani dva dny. Nesrovnávejte ty dvě věci k sobě!
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan předseda Michálek. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
A co jsme tady dělali posledních 27 hodin, kdy se tady diskutuje? A každý měl možnost se k tomu vyjádřit, k záležitosti, která ani není samostatným bodem pořadu jednání. A to, že se nemůžete vyjádřit jedním způsobem, jste si způsobili sami tím, že jste nahlásili rekordní počet faktických poznámek. Takže nevytvářejte si tady alibi pro Ústavní soud. Rozprava, kterou tady vedeme, opravdu už nikam nesměřuje. Máme tady prostě problém.
Musí být splněna i podmínka potřebné doby pojištění. Ta nemusí být splněna, pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu. Lékaři posudkové služby pouze posuzují zdravotní stav pacientů, ale v jejich pravomoci však není rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dávek. Zemřelá osoba opět musí splnit podmínku nároku na starobní nebo invalidní důchod. Sirotek má nárok na důchod po každém z rodičů, při jeho osvojení nárok zaniká. Takže to je první fáze mého vysvětlení. Teď po mně převezme štafetu kolega a já se zase samozřejmě přihlásím. Děkuji zatím za pozornost.
A prosila bych vás o ztišení tak, aby pan předseda Okamura mohl přednést svůj projev. Pánové v pravé části sálu a kolegyně a kolegové v levé části sálu, prosím o ztišení. Prosím, máte slovo.
Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. My pevně, SPD stojí na straně všech slušných občanů České republiky, které vaše Fialova vláda hází přes palubu. A teď jsme tady v bodu, kdy se mám vyjádřit k pořadu schůze, takže já samozřejmě jdu od začátku k věci. Tento poslanec, pan Cogan z Nové Paky za hnutí STAN, je to potřeba tady říct veřejně, ten se tady dneska nejvíce aktivně stavěl proti všem příjemcům důchodů. Tady pan Josef Cogan, poslanec z Nové Paky, převzal tu štafetu za vládní koalici, že chcete ukrást téměř 3 milionům našich občanů, chcete jim ukrást jejich slíbené peníze. Když to vezmeme, tak ono je to ve finále prašť jako uhoď. A já, abych šel samozřejmě k věci, proto hned v úvodu svého vystoupení hovořím k pořadu schůze. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění. Jde o útok ze strany vládní pětikoalice na invalidy, na ovdovělé občany a na sirotky. Takže to prostě ne.
Nechápu, že nepustíte své řečníky s přednostním právem vy sami. Ale podle mě jsme to museli udělat právě s těmi rostoucími náklady v následujících letech. To v tomto případě bohužel není. Omlouvám se, omlouvám se, už jdu.
Připraví se pan poslanec Helebrant.
Děkuji. A opravdu, tohle není jenom nějaké hlasování po cestě k druhému a třetímu čtení.
Také děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Helebrant s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Koten.
Děkuji, paní předsedající. Zajímalo by mě, podle čeho budeme příště vybírat. Je nás hodně, pak nás bude málo... Děkuju.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Také to byli regulérně ve svobodných volbách zvolení politici, ale začali dělat přesně tady ty věci, které vy děláte, takže měli byste se opravdu zamyslet.
Nyní vystoupí pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Peštová. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji, pane poslanče.
Ono by to nebylo, pokud bychom v tuto chvíli nebyli v potvrzení trvání stavu legislativní nouze, což je velmi, velmi na vodě v rámci našich demokratických hodnot a principů, kterým věříme.
Děkuji za dodržení času. Je 10 hodin.
Ale to vláda nedělá a ani o tom bohužel neuvažuje, protože o tom nemluví ani nediskutuje. Budou mít vyšší příjmy díky inflaci a budou si snižovat dluhy díky inflaci, ale zaplatí to samozřejmě střední třída, zaplatí to všichni občané České republiky, a to je na tom špatně. Skládá se ze zboží a služeb, jejichž růst je dramaticky vyšší než průměrný růst inflace, protože důchodci většinu svého příjmu vydávají na nájemné, energie, vodné, potraviny a léky. Zmíním ještě názor profesora Krebse z Vysoké školy ekonomické, dalšího doslova legendárního experta na důchodovou problematiku. Profesor Krebs říká jasně v rozhovoru pro týdeník Hrot: "Vláda přišla s návrhem na změnu valorizačního vzorce pozdě. Takové změny měly být předloženy již v minulém roce a důkladně odborně prodiskutovány. Není také teď vůbec jasné, jak budou probíhat další valorizace. Říkám to tu veřejně a naprosto nezištně i proto, aby vláda a ministři Jurečka a Stanjura nemohli tvrdit, až to nastane, že o ničem nevěděli. Nejpozději v květnu a možná i dříve budeme vědět, zda jsem měl pravdu." Profesor Krebs také potvrzuje to, co jsem říkal úvodem tohoto svého projevu, totiž to, že o peníze přijdou senioři i v dalších letech, protože všechny další valorizace se budou už vypočítávat z nižšího základu, v tomto případě z nižší zásluhové složky penzí. A profesor Krebs dodává ještě jednu věc, kde jsme ve shodě. Jde o to, že v poslední době jsme doslova zahlceni celou řadou návrhů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti důchodů, jeden horší než druhý. Pokud se ale na tyto návrhy podíváme důkladněji, zjistíme, že jsou to jenom parametrické změny současného stavu, o žádnou důchodovou reformu se nejedná. Kromě neústavního návrhu na snížení valorizace důchodů vzbudil oprávněný ohlas a zaslouženě hlavně negativní i nedávný vládní návrh na zvýšení věku pro odchod do důchodu na 68 let. Co k tomu uvádí profesor Krebs? "Doba dožití se sice zvyšuje, ale délka života ve zdraví stagnuje. V současné době není nutno otázku zvyšování věku odchodu do důchodu nastolovat a je třeba se zabývat spíše dřívějším odchodem do důchodu u náročných profesí. A je nutno si uvědomit, že zvýšení věku odchodu do důchodu přinese enormní nárůst invalidních důchodů a předčasných důchodů, a tak úspora v důchodovém systému nebude nijak velká, spíše naopak." Pokud by k tomuto zvýšení došlo, rozsah těchto problémů se ještě zvýší se všemi negativními důsledky a dopady na zdraví občanů a ve finále i na veřejné rozpočty. Je to ze strany nepromyšlený a nebezpečný návrh a SPD jej nikdy nepodpoří. A pokud je to pravda a já o tom nemám důvod po zkušenostech s touto vládou a její asociálností pochybovat, cílená snaha vlády fatálně snížit důchody budoucích penzistů, tedy dnešních mladých lidí, dnešních třicátníků, a dokonce i mladších. Mnohé západní státy, ale i Maďarsko, mají tento poměr na 70 % i výše. Jde o opravdu nebezpečné vládní návrhy s nevratnými negativními dopady na občany a jejich zdraví. Zvýšení důchodového věku by totiž stávající problémy nevyřešilo, naopak by přineslo problémy nové, vyplývající z toho, že prodlužující se doba dožití neznamená automaticky zvyšující se schopnost déle pracovat.
Takže ale my s tím prostě nesouhlasíme. Vy si to tady ohýbáte podle svého, ale tak to prostě je. Takže "zvyšování výdajů na sociální zabezpečení důchodců je zároveň i tou největší položkou státního rozpočtu". To je v pořádku a je to tak. Autor zde vysvětluje základní pojmy práva sociálního zabezpečení, její stručnou historii a současnou úpravu důchodového systému. V druhé části je popsán proces přiznání důchodu. "Právo sociálního zabezpečení - pojem sociální zabezpečení je převzat nejspíše z ruského jazyka a objevil se teprve ve 20. století. Sociální politiku státu lze definovat jako soustavné a cílevědomé úsilí o změnu nebo o udržení a fungování svého sociálního systému. Pomoc nemusí být jenom finanční, ale i věcná a služební.
Tím nechci říct, že bych měl nějaké osobní výhrady proti panu Flekovi, naopak, já si ho vážím, ale musím na to reagovat, že prostě mluvit o porodnosti, když se tady bavíme o důchodovém systému, je základní pilíř těch úvah. Děkuji za pozornost.
V současné době v SPD pracujeme na programu, jakým způsobem to řešit, máme relevantní informace ze všech možných stran a děláme to velmi odpovědně. Snažíme se s tím přijít co nejdřív, aby se konečně ta situace, kdy téměř milion pacientů nemá svého stomatologa, řešit. Čili to se týká kolegy Fleka.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Je potřeba udělat aktuální posudek, ten váš je starý.
My jsme tedy teď v projednávání druhého a třetího čtení? To jsem si opravdu nevšimla. Takže já znovu říkám, že pokud tedy jste si tady prohlasovali to, co jste si tady prohlasovali, tak v tom případě můj návrh na přerušení bodu měl být hlasovatelný, protože v tom případě my se nacházíme v bodu. A prosím, poznámka: Najděte si to ve stenozáznamu. V tuto chvíli předsedá Jan Skopeček, který před několika pár minutami - já si to samozřejmě dohledám, abych mu to předložila, řekl: Nacházíme se v bodu. Ano, pane předsedající? Přímo jste to řekl vy jako předsedající schůze. Takže prosím, vyjasněte si, jestli jsme v bodu, nebo nejsme, a tím, čím tady operuje pan předseda Výborný, se dotýká druhého a třetího čtení.
Vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Helebrant, připraví se paní poslankyně Malá.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych zde na plénu chtěl říct, že je mi moc líto toho, čeho jsme tady svědky. Čeho se vlastně bojíte, že nás nechcete nechat mluvit?